Čili zajímá mě, jakým způsobem bude pan premiér pracovat na úrovni návrhu rozpočtu a střednědobých cílů naší země s měřitelnými výsledky projektu sociálního bydlení realizovaného na MPSV, který je ale ze své podstaty multioborový, zapojuje samosprávy, řadu různých státních úřadů a ve výsledku může dlouhodobě přinést velké úspory celé zemi.
To byla poslední interpelace z tohoto bloku. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám tedy poslance Jana Pošváře, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci eroze a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu. Je základním výrobním prostředkem zemědělství a lesnictví. Ovšem závěrečná zpráva o monitoringu eroze zemědělské půdy za rok 2019 stále nebyla zveřejněna. Zároveň se objevují nové informace o protierozní vyhlášce, na které deset let pracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Znamenalo by to zachování současného neutěšeného stavu. Proč téměř na konci roku nebyla závěrečná zpráva zveřejněna? Proč chce Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a potažmo celá vláda tolerovat degradaci naší půdy?
Vážený pane ministře, vítám vás na vaší premiéře interpelací. Včera jsme se tady ptali na konkrétní, exaktní data, která vás k tomuto rozhodnutí vedou, ale bohužel jste nám žádná nesdělil. Chci připomenout, že uzavření škol je velikým zásahem do ekonomického i soukromého života rodin žáků. Již před létem odnesli žáci a studenti koronavirovou krizi a ztracený čas, kdy nemohli být ve škole, jim už nikdo nevrátí. O to více je důležité, aby v maximální možné míře měli dnes prezenční výuku, a to nejen ročníky, které se připravují na maturitu. Proto se chci zeptat, v kolika případech se staly školy ohniskem masivního šíření nákazy do svého okolí, že musí být uzavřeny, v kolika případech došlo k přenosu nemoci při školní výuce a jaký podíl takto nakažených je na celkovém počtu, v kolika případech je evidováno nakažení učitele od jeho studenta v rámci školní výuky v České republice. Já se ptám skutečně na tato exaktní data, která prokážou, že školy a vzdělávání našich dětí jsou ohniskem, a nikoliv pouze obětí vašich opatření. Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď, na kterou má pět minut.

Další aspekt, který při rozhodování byl zohledněn, je fakt, že děti do věku zhruba deseti let, ale podle některých prací i 12 let, prodělávají nákazu častěji bezpříznakově, přičemž míra šíření u těchto dětí je významně nižší než u adolescentů a dospělé populace.

Co se týče omezení výuky tělesné výchovy a zpěvu, jedná se o aktivity, které jsou z hlediska způsobu šíření nákazy rizikové. Teď ten poměr, to znamená procento osob, které jsou postižené, je někdo přes 8 % a dále stoupá i na 11 % v některých regionech. Jsou tady regiony, které jsou významně postiženy. A není to ale plošně celá republika.

My jsme si to, pokud vím, docela vysvětlili, takže žádná aféra z toho rozhodně není. V dubnu 2019 jsme zaslali okresním a krajským soudům dopis, aby se tomuto problému věnovaly. Některým soudům se podařilo kompletně přezkoumat ty exekuce a zastavit je, což jsem tady zmínila. Zamýšleným dalším krokem ze strany ministerstva bude oslovit vybrané soudy, jejichž metody pro zvládnutí tohoto problému budou vyhodnoceny jako nejefektivnější, a na základě obdržených informací připravíme další metodický materiál. Předpokládám, že ten materiál vznikne do konce tohoto roku. Myslím si, že jsme pro tuto problematiku udělali maximum, a v současné době všechno klape, jak má, a nejsou v tom žádné průtahy. Takže problém bych v tom neviděla a bylo by rozumné, kdybyste přišel za mnou a přestal mě interpelovat, což je sice vaše právo, ale už je to pokolikáté.
Já bych vás asi neinterpeloval, kdyby to tady neproběhlo na plénu Poslanecké sněmovny. Ale o to mi nešlo.
Děkuji. Paní ministryně bude reagovat.
Nejsem z těch, kdo se babrají ve slovíčkách, a nevím, co jste s paní Schillerovou mluvil. Já jsem jí jasně řekla, že si tuto problematiku vyřešíme, a pokud to bude chtít nějaké peníze, že si ty peníze najdu.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Prosím pana ministra o odpověď.
To znamená krátké zhodnocení, jak to vlastně bylo, tam jest. Ten rok 2020 a ta současná novela je důležitá. Vůbec bych to nevázal jenom s tím, že se bude stále něco analyzovat. S tím se smiřme, protože je to jenom o tom, že ho můžeme vylepšovat. Děkuji.
Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni a nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Upozorňuji také, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Dnes se nám urodilo. Dnes mají narozeniny tři naši kolegové, takže všechno nejlepší Taťáně Malé, ta je přítomna. Na pořad jednání 58. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 44 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 34 odpovědí na písemné interpelace. Jako první je na pořadu interpelace na předsedu vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše - což mi připomíná, že jsem nepřečetl omluvy. Vzhledem k tomu, že je pan premiér omluven a interpelace byla přerušena do jeho přítomnosti, nemůžeme projednat tuto interpelaci. Prosím, máte slovo.
A v 10.50 uvidíme, jestli máme kvorum, a že bychom odhlasovali ta přerušení, nebo to, co je potřeba. Jinak tady budeme sedět a budeme čekat a evidentně se toho kvora nedočkáme. Ale dostaneme se do pasti, za chvilku jsou mé interpelace na ministra průmyslu, které ještě nezačaly. Myslím, že jedno, nebo druhé, nemá cenu, abychom tady seděli a čekali na zázrak. To se podle mě nestane.
Je to věc, která by potom mohla být někdy využívána negativně, předseda by neměl přerušovat, kromě třeba jednání, jednotlivé body. S tím, že 10.50 je náš čas, ale nebudu to říkat oficiálně.
Já jsem se chtěl zeptat pana ministra Plagy na několik věcí, chtěl jsem znát jeho osobní názor. Nicméně se tedy budu držet jen té části, na kterou bych rád měl písemnou odpověď. Chtěl jsem se zeptat na zavírání škol, protože při tom zavření, při absenci prezenčního vzdělávání a při absenci interakce mezi žákem a učitelem se bohužel prohlubují rozdíly mezi úrovní vzdělání jednotlivých žáků a ty rozdíly zřejmě také vznikly rozdílným přístupem k distanční výuce při tom dlouhém uzavření škol před létem. Takže jsem chtěl pana ministra v rámci své interpelace požádat, zda by mi neposkytl, zda si udělalo Ministerstvo školství nějaký přehled, rozbor přístupu jednotlivých škol k distančnímu vzdělávání, a zejména, jaké z toho Ministerstvo školství učinilo pro podzim závěry.
Děkuji.
Je to tedy silnice první třídy.
Je to vždycky tak, aby mimoúrovňové křižovatky byly s ohledem na ty silné křižovatkové pohyby. V současné době se dopracovává technické řešení a ekonomické hodnocení a součástí bude i plánovaný harmonogram výstavby.
Děkuji. Děkuji.
Můj dotaz bude krátký. Podle ministra se jedná o tzv. sociální pacienty. Dostal jsem na toto vyjádření desítky dotazů, jak to tedy v souvislosti s tím postupným zaplňováním nemocničních oddělení je.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

My nemáme dostatečný počet lůžek následné péče, ale máme poměrně přebytek lůžek akutní péče, takže s řadou diagnóz ti lidé jsou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních, aniž by odcházeli dostatečně včas na lůžka sociální. Tady ten problém je ale konkrétního rázu.

Proto ti pozitivní v řadě případů jsou odvezeni do nemocnic.

Vážený pane ministře, Státní zemědělský intervenční fond na začátku tohoto roku rozhodl, že firma Ski-Moravia musí vrátit milionovou dotaci, kterou v roce 2009 dostala na zasněžování sjezdovky v Nové Lhotě. Důvod je jednoduchý: vleky této sjezdovky se nikdy nerozjely. Na tom by nebylo nic zvláštního. Na tom by také nebylo nic zvláštního. Jednatel firmy se odvolal k Ministerstvu zemědělství, to jeho žádost zamítlo, a tak se jednatel odvolal k ministerstvu znovu. Na jakém základě tedy ministerstvo, v jehož čele stojíte, firmu osvobodilo od vrácení dotace? A proč najednou radikálně změnilo názor, když ještě na konci minulého roku tvrdilo, že vymáhání těchto peněz je naprosto nezbytné? Argument nepředvídatelného nedostatku vody v dané oblasti zcela jistě nemůže obstát, neboť o suchosti této oblasti firma z projektového plánu věděla, anebo vědět musela. Děkuji za odpověď.
Buďto jste lhala, nebo jste si nějak jako neporozuměly. Každopádně bych vás tedy prosil o vysvětlení, jak to tedy skutečně bylo, a prosil bych vás, abyste tedy příště lépe vážila slova, která tady pronesete na plénu.
Správně. Prosím.
Vážená paní ministryně, ke konci minulého roku jsme schválili zákon o právu na digitální službu. Tento zákon znamená velké změny a zcela jasnou nutnost digitalizace pro centrální státní správu. Avšak nemohu se zbavit dojmu, že se věci v této oblasti příliš neposouvají. Proto se vás chci zeptat: Je vaše ministerstvo připraveno na digitalizaci? Máte dostatek kvalifikovaných lidí? Zvládnete zadat vaše agendy do registru práv a povinností tak, jak to požaduje právě zákon o právu na digitální službu, který jsme tu minulý rok schválili?
Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.
Pokud jde o naše povinnosti vyplývající ze zákona o právu na digitální služby, tak tomu se intenzivně věnujeme od počátku roku, a to v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra. Předně se státní zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti na pracovní úrovni účastnili řady odborných seminářů, které k implementaci zákona o právu na digitální služby pořádalo Ministerstvo vnitra. Jednali jsme s Ministerstvem vnitra mimo jiné k diskusi otázky zpracování zásadních agend v gesci Ministerstva spravedlnosti do podoby digitálních služeb. V návaznosti na postupně prezentované podklady Ministerstva vnitra a postupné úpravy v relevantních informačních systémech centra Ministerstvo spravedlnosti pracuje na přípravě podkladů pro katalog digitálních služeb, především tedy provádí identifikaci jednotlivých digitálních služeb a jejich úkonů a připravuje detailní popisy služeb na základě připravených resortních vzorových digitálních služeb. Soudy jsou schopny předávat rozhodnutí v elektronické podobě včetně vyznačených doložek plné moci. To už jsem zmínila. Na tom pracujeme s bavorským ministerstvem spravedlnosti. Přechodem na elektronický spis budou zpřístupněny rovněž další digitální služby, například vzdálené nahlížení do spisu. To je asi k vašim dotazům vše. A pokud jde o evropské peníze, tak tento týden jsme měli videokonferenci s panem vicepremiérem Havlíčkem na téma Národního plánu obnovy a v rámci tohoto Národního plánu obnovy budeme rovněž příští rok uplatňovat projekt s názvem Digitální přístup k justici. Zbývající část není problém vysoutěžit a vyčerpat a zasmluvnit. Takže pokud jste takto spokojen, tak to je k vašemu dotazu.
Myslím, že byla docela rozsáhlá. A já se na to velmi těším.
Pan poslanec bude reagovat.
Moc děkuji.
A tím jsme vyčerpali všechny interpelace na ministry, kteří jsou přítomni, takže já jim děkuji a přesuneme se k bloku paní poslankyně Kovářové na nepřítomné ministry. Prosím.
V rámci meziresortního připomínkového řízení prezidentská kancelář předložila připomínku. Ta navrhuje přenesení pravomoci rozhodovat o odvolání z Úřadu pro ochranu osobních údajů zpět na Kancelář prezidenta republiky. Jak jistě víte, nejen Hrad má dlouhodobé problémy se zveřejňováním informací. To nedávno potvrdil i soud a prezidentská kancelář musela zveřejnit platy svých předních zaměstnanců. O to více mě zaráží troufalost Kanceláře prezidenta republiky si přisvojit pravomoc rozhodovat o svých rozhodnutích. A jaké chystáte kroky vůči povinným subjektům, které jsou na základě vašeho rozhodnutí o odvolání povinny poskytovat informace, ale tuto povinnost ignorují? Co prakticky hrozí Středočeskému kraji, který rozhodnutí Ministerstva vnitra ignoruje? Děkuji za odpověď.
Děkuji.
To by bylo jistě velice pěkné gesto, kdyby ovšem ministerstvo roušky nenechalo vybalovat z původních obalů, čímž se tyto prostředky hygienicky znehodnotily. Na to upozornil i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Poukázal na to, že se zdravotnickými prostředky dle zákona by mělo být zacházeno tak, aby před dodáním uživateli nedošlo k porušení originálního balení. Ministerstvo vnitra dále patrně bez řádné zákonné opory poskytlo České poště osobní údaje lidí, kterým byly následně roušky zasílány, včetně jména, příjmení a adresy. Vážený pane ministře, má otázka je tedy prostá. Na základě jakého zákonného zmocnění předalo Ministerstvo vnitra České poště osobní údaje dotčených obyvatel? Konzultovalo Ministerstvo vnitra podmínky rozesílky s dalšími odpovědnými úřady, například Ministerstvem zdravotnictví, případě Úřadem pro ochranu osobních údajů? Nezlobte se na mě, ale ta kauza vypadá tak, že levá neví, co dělá pravá, nikdo za nic neodpovídá a nikdo za nic nemůže. Děkuji za odpověď. Týká se to České pošty, takže doufám, že na příštích interpelacích budu mít tu příležitost.
Dobře, budeme se těšit.
Každý den čteme o nových mrtvých, o počtu nakažených. Přitom kdyby čínští komunisté v minulém roce nezamlčovali fakta zdravotníků, existuje šance, že by se situace nevyvinula do rozměru této katastrofy. Vážený pane ministře, moje otázka je možná naivní. Nebyl tajnůstkářský postup Číny v rozporu s mezinárodním právem? Je možné hovořit o odpovědnosti Číny a existuje šance ji vynutit? A přichází v úvahu požadavek na náhradu škody vůči státům, které byly epidemií poškozeny? Chápu, že jsou to možná dotazy naivní, ale jak se říká, hloupá není žádná otázka, hloupá může být jen odpověď. Prosím tedy o chytrou odpověď. Vážená paní ministryně, pro příští rok navrhlo vaše ministerstvo schodek státního rozpočtu ve výši 320 miliard korun. To podle Národní rozpočtové rady přesahuje rámec daný již rozvolněním zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Přitom široká řada expertů, ekonomů, ba dokonce i národní kontrolní úřad dlouhodobě upozorňují na neudržitelnost tohoto trendu veřejných financí a na neefektivní způsob hospodaření státu. Sám premiér současné vlády se ještě v roce 2013 rozčiloval, zdali - cituji - je normální, že stát rok co rok deklaruje, že bude hospodařit se ztrátou, a ještě se tváří, jaký je to úspěch. Současná vláda však tuto situaci neřeší. Vážená paní ministryně, proč vláda neřeší tyto problémy v dlouhodobém měřítku? Jak se stavíte k vyjádření ekonomů, že pouze krátkodobě záplatujeme rozpočet tak, abyste přežili do dalších voleb, a po vás může přijít potopa, na kterou doplatí každý daňový poplatník, každý běžný občan? Děkuji za odpověď.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, tím jsme projednali také stanovený pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.
Další interpelace. Projednávání této interpelace přerušuji do okamžiku, kdy bude v sále dostatečné kvorum pro hlasování o přerušení. Ale já už jsem to odložil. Říkám, scházíme se za jiných okolností, necháváme to být. Další interpelace je taktéž na předsedu vlády, který odpověděl na interpelaci poslankyně Jany Krutákové ve věci problémů s dvojitými daty o odpadech.
Navrhuji přerušit projednávání této interpelace do přítomnosti pana ministra dopravy.
Přerušuji do okamžiku, kdy o přerušení můžeme hlasovat. I v této věci zahajuji rozpravu. Slovo má pan poslanec Stanjura. Děkuji, návrh byl zaznamenán.
Dobrý den.
Váš návrh byl zaznamenán. Zahajuji rozpravu.
Děkuji.
O návrhu budeme hlasovat v okamžiku, kdy bude dostatečné kvorum. Přerušuji projednávání této interpelace. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Zahajuji rozpravu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra. Děkuji.
Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Dolejše ve věci řešení současné eskalace napětí ve vzájemných vztazích České republiky a Ruské federace.
Děkuji.
Nyní dávám slovo poslanci Vojtěchovi Pikalovi, který byl vylosován na prvním místě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Prvně bych vám rád poděkoval za to, že vláda se korupčními kauzami současného předsedy Rafaje začala konečně zabývat. Upozorňoval jsem vás na tuto problematiku již od července, a to minulého roku. Pokud má předseda Rafaj rezignovat sám, rád bych se pana premiéra zeptal, k jakému dni vláda počítá, že se tak stane. A konečně bych rád věděl, jak vláda plánuje postupovat v případě obsazení postu předsedy monopolního úřadu. V tomto ohledu bych rád sdělil svůj názor, že jedině otevřeným výběrovým řízením lze veřejnosti navrátit důvěru v rozhodovací činnost úřadu. Nový předseda by měl být vybrán na základě kritérií odbornosti, manažerských schopností a vize pro úřad. Rád bych zdůraznil, že kandidát by měl být respektovanou autoritou v oblasti soutěžního práva. Budu se těšit na odpovědi.
Tak já vám děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený nepřítomný pane premiére, já bych se chtěl zeptat na jednu věc, která se týká teď aktuálně probíhajících kampaní do krajských voleb. Internet oblétla řada obrázků, kdy se ukázalo, že některé sociální služby cílící na seniory jsou zneužívány pro kampaň vašeho hnutí a jsou jim skrze pracovníky distribuovány materiály a propagační předměty jednotlivých kandidátů.